Já si ctím dobrých úředníků a dobrých pracovníků, ale jedna poznámka. Proč bychom tohle rušili? To byla přece jedna z mála konsenzuálních věcí i ve vašem volebním období. My jsme podpořili pozici Andreje Babiše v roce 2015, když odmítl povinné kvóty. Na bezpečnostním výboru, kde jsem byl členem, jsme všichni odmítli povinné relokační kvóty, povinné relokace, a podpořili jsme hledání solidarity.
Přistoupíme k další a interpelujícím nyní je pan poslanec Lubomír Wenzl.
Ale dle vyjádření - tvrzení některých ředitelů KHS pod podmínkou anonymity - jsou na hraně kapacit. Naopak dle sdělení Ministerstva zdravotnictví se snížení počtu pracovníků týkalo hlavně neobsazených tabulkových míst a krajské hygienické stanice pracují normálně. Je možno říct, že aktivity a povinnosti ze zákona jsou vykonávány zcela v pořádku i s tím trošku menším počtem zaměstnanců, jak uvedl mluvčí ministerstva pan Jakob. Tak jak to tedy ve skutečnosti je? Za prvé, plní krajské hygienické stanice své úkoly v požadované kvalitě? Druhá otázka, v jaké fázi se nachází vámi ohlášená reforma těchto krajských hygienických stanic? Za třetí, bude dodržen váš příslib, že nedojde k jejich odbornému oslabení, a v čem tedy budou úspory? Za čtvrté, v jaké fázi se nachází plánovaná reorganizace KHS a Státního zdravotního ústavu?
Děkuji pěkně i za dodržení času. Opět, pan ministr je řádně omluven, v souladu s jednacím řádem bude na tuto interpelaci odpovězeno písemně do 30 dnů. A my nyní přistoupíme dnes k poslední interpelaci pana poslance Huberta Langa.
Došlo tam k úmrtí a jednomu těžkému zranění a vyvolává to určité vášně na sociálních sítích. Budeme nějak se snažit tyto muže omezit, aby se vrátili domů, nebo ne?
Obviněný je stíhán vazebně, případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně. Obviněný se k věci zatím staví tak, že z jeho strany měl obavu o život a bránil se.
Já to nebudu prodlužovat, protože souhlasím, že jsou důležitější body, jenom bych uvedl ještě na správnou míru dvě nebo tři věci. Nebylo to na základě tlaku hnutí ANO, bylo to na základě tlaku médií, kterým se toto nelíbilo. Nepovažuji to za úplně částku nepodstatnou. Rozumím tomu, že to neměl být přímo váš poradce, děkuji za vysvětlení, byl to poradce tedy na Úřadu vlády, ale nepochybně vycházím z toho, že z jejich informací rovněž čerpáte. A stejně tak jsem nehodnotil to, jestli se mi líbí nebo ne, jestli někdo píše jako provládní nebo protivládní, to je skutečně čistě na rozhodnutí té redakce a jsme ve svobodném světě, každý si může psát, co chce, hájit zájmy, koho chce, to je zcela jejich rozhodnutí. Vycházím z toho, že to nepochybně děláte podle nějaké čtenosti, a pokud by bylo nějaké zadání inzerce třeba pro tohle vydavatelství, tak co k tomu mohu říct? Pokud se prokáže to, že je to čtené a že to je vaše zájmová skupina, nebo že to je skupina taková, která bude šířit informace, které vy potřebujete někam dostat, na tom nevidím nic špatného. A konečně na to jsem neupozornil já, znovu říkám, na to upozornila nezávislá média. Stačí říct jenom: Nikdy nic takového u nás nebylo v tomto, a já to respektuji, beru, anebo řeknete: Ano, bylo, ale my jsme tomu třeba odolali.
Děkuji. Pan premiér má zájem vystoupit ještě v rozpravě?
Jako že by nějaký nezávislý deník vytvářel nátlak na vládu? To je přece podstata demokracie a tak to má být. A jinak vůbec nechápu, na co se ptáte. Nebo máte na mysli nějakou jinou formu nátlaku? A pokud máte pro tento dotaz nějaký důvod, tak nám ten důvod sdělte.
Prosím, máte slovo.
Já jsem měl konkrétně na mysli to, jestli z tohoto vydavatelství někdo z jejich reprezentantů buď u vás, nebo u lidí, kteří vám jsou blízcí, byl nebo s nimi zprostředkovaně jednal o tom, že by měla být poskytnuta určitá reciprocita, například na bázi zadávání inzerce nebo například na bázi zaměstnání konkrétního člověka nebo uzavření smlouvy s konkrétním člověkem z této redakce jakožto reciprocita za to, že toto vydavatelství nebo tento deník v minulosti nebo v současné době píší tak, že to vyhovuje vládě.
Děkuji. Pan premiér má zájem vystoupit v rozpravě.
Čili předpokládám, že mluvíte z vlastních zkušeností a ze zkušeností hnutí ANO. To mě mrzí, že taková praxe tady byla, my jsme s tou praxí skončili, na nás žádný nátlak žádní novináři nevyvíjejí, my nikomu z tohoto hlediska také nenasloucháme a nevycházíme vstříc.
Prosím, máte slovo.
Můžu už teď to uzavřít svým návrhem? Já už to nebudu dále prodlužovat. Řekl jste to politicky, pane premiére.
Odhlásíme, je tady žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pan předseda Michálek má... Prosím. Kdo je proti?
Není zájem o doplňující dotaz.
Pan ministr mi tenkrát odpověděl, že k tomu je nějaký kulatý stůl, odborníci a že se připravuje nějaká změna. Protože pak, až se zase bude blížit zimní sezona, tak už bude pozdě na všechno.
Děkuji, i za dodržení času. Pročež my přistoupíme k následující interpelaci pana poslance Lubomíra Wenzla.
Vážený pane ministře, naši občané se potýkají již prakticky rok s chybějícími léky. To, že situace se vůbec nelepší, se dovídáme z otevřených zdrojů od lékařů a lékárníků. Za uplynulý rok jsme si prošli tím, že byl nedostatek například antibiotik, nedostatek sirupů proti horečkám pro dětské pacienty a nyní je nedostatek léků proti angínám. Ptám se vás, pane ministře, hledáte? Snažíte se vy a vámi vedené ministerstvo najít řešení, jak do budoucna předejít, případně minimalizovat dopady na občany v okamžiku, kdy dojde k výpadkům léčivých přípravků? Je tato situace diskutována na úrovni vlády? Jsem přesvědčen, že nemůžeme již nadále z vašich úst slyšet: Většina chybějících antibiotik bude dostupná už příští měsíc, neboť tomu už nikdo nevěří, viz například vyjádření prezidenta České lékařské komory, který vás vyzval k představení opravdového plánu na řešení této situace.
S další interpelací vystoupí pan poslanec Hubert Lang a vnímám, že potom budete opět pokračovat další interpelací.
V policejním sboru, vy to víte více než já, máme přibližně 10 000 občanských zaměstnanců, z toho asi 450 tabulek je neobsazeno, tak ty by se daly pravděpodobně asi umazat jako první. Ale co s těmi zbylými občanskými zaměstnanci? Kam to dospělo, víme, když se pokoušelo privatizovat například policejní lázeňství. Všechno to mělo špatné konce.
A teď v rámci objektivity. Takže co my teď děláme spolu s policejním prezidiem, je velká analýza agend a případná redukce některých agend a návrh redukce agend, případně samozřejmě do budoucna, což nebude hned digitalizace určitých potřebných agend, a tady samozřejmě nemohu garantovat, že v rámci snížení nějakého celkového objemu v rámci střednědobého výhledu nedojde k redukci pracovních míst.
Pravda je, že žádná základna se nechystá, žádný takový projekt neexistuje. Nic takového prostě nehrozí. To, co se děje v Mošnově, je v zájmu České republiky, v zájmu občanů Moravskoslezského kraje. Je to výstavba logistického centra, mimochodem na základě memoranda mezi Ministerstvem obrany a Moravskoslezským krajem ze srpna 2022, memorandem o spolupráci při přípravě území pro realizaci projektu logistické centrum Armády České republiky Mošnov. Že nepřesvědčím vás, pane poslanče, to je možné, ale kdo mě poslouchá, tak ví, jak to je, a udělá si o tom sám obrázek.
Připraví se paní poslankyně Pošarová.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, mým tématem je migrace. Česká republika v osobě ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN tuto reformu podpořila, zatímco Polsko a Maďarsko hlasovaly proti ní. Vy to vydáváte jako váš obrovský úspěch. Já bych řekl, že je to zrada národních zájmů. A abych to doložil, tak vám přečtu, co o tom vašem paktu, o tom vašem úspěchu říkají Poláci a Maďaři. Polský ministr vnitra Bartosz Grodecki k dohodě prohlásil, že Polsko odmítá platit pokuty za to, že hromadně nedováží do Evropy migranty. Tím je velmi lapidárně a přesně shrnuta podstata nového unijního migračního paktu. Maďarský premiér Viktor Orbán dokonce prohlásil, že Evropská unie chce do jeho země umístit prostřednictvím nové úpravy azylové politiky migranty silou. Tak to je to, co vy považujete za váš úspěch. Brusel zneužívá pravomoci, chtějí umístit migranty do Maďarska silou. Takže na toho podle mě Poláci můžou být hrdí. A máte pravdu, byl bych rád, kdyby vaše vláda co nejdřív skončila.
Není pro to žádný důvod. Ono se brzy ukáže, že právě to, co jsme my udělali, je obhajoba zájmů České republiky a prosazení dlouhodobých zájmů České republiky. Nám sem nikdo násilně migranty posílat nechce a taky nebude a nevidím žádný důvod, proč by se Česká republika neměla podílet na rozumné dohodě, která konečně po řadě let neúspěchů má šanci řešit nelegální migraci, a je v zájmu České republiky. Já jsem tady z tohoto místa velmi podrobně vysvětloval, popisoval obsah obecného přístupu, tedy pozice rady Evropské unie k reformě azylové politiky. Vysvětloval to tady ministr vnitra Vít Rakušan. Ale tam opravdu zazněla řada argumentů, tak vás odkazuji i na tuto včerejší debatu. Nebudou žádné povinné kvóty. Nechápu, jak někdo může mluvit o kvótách, tato dohoda vylučuje povinné kvóty. Je tam možnost výběru, jakým způsobem stát pomůže. A na tom, že máme být solidární, jsme se shodovali kdysi napříč koalicemi, opozicemi, napříč politickým spektrem. Možnost výběru, znovu zdůrazňuji, jak stát pomůže. Je tam zvýšení ochrany vnějších hranic Evropské unie. Něco, po čem se dlouho volalo, co se nedařilo. Toto obsahuje tato dohoda. Je tam klíčová věc - lepší návratová politika vyhoštěných. Dosáhli jsme jasného úspěchu. Nevím, co by měla být lepší vyjednaná pozice pro Českou republiku, lepší prosazování českých zájmů než všechny tyto skutečnosti. Vždyť přece všichni víme, že stávající podoba nefunguje. Garance, které zohledňují to, že jsme země, která přijala obrovské množství uprchlíků z Ukrajiny.
To bylo velmi laskavé. A nyní vystoupí pan poslanec Hubert Lang se svou interpelací, připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner.
Tak dárek číslo dva pro pana ministra vnitra. Já bych se tentokrát chtěl věnovat dočasné ochraně občanů Ukrajiny.
Možná jenom informace pro vás, pane poslanče. Odchodovost byla také poměrně vysoká, nicméně stále jsme s tímto číslem vysoce vytíženou zemí, a to i z pohledu kritérií Evropské unie. V současné době je to institut dočasné ochrany, o kterém vy hovoříte, a máte pravdu, že je implementován do našeho lex Ukrajina, nicméně je to norma, která byla aplikována celoevropsky. Evropská unie se na tom shodla a my jsme se tomu na té národní úrovni přizpůsobovali. Objevují se i hlasy, ale nikde se o tom nehlasovalo, nerozhodovalo oficiálně, prodloužit dočasnou ochranu třeba na tři, na čtyři roky. Já to nepovažuju za šťastné řešení. Evropská komise by chtěla právě s jednotlivými členskými zeměmi, a to je odpověď na tu vaši otázku nejdůležitější, koordinovat postup po skončení války a po konci dočasné ochrany z toho důvodu, aby nedocházelo k nedůvodným rozdílům v přístupu k jednotlivým Ukrajincům v jednotlivých zemích, a aby tak nedocházelo k druhotným pohybům. To je současný legislativní pohled na věc. My v tomhle jednání chceme být aktivní a chceme samozřejmě dospět k tomu, abychom mohli ty lidi zařadit do systému solidarity, do solidárního rámce. A tady ještě upozorňuju na jednu věc, pane poslanče: ono to není schváleno. Bude to schvalovat parlament a parlament se bude zabývat i postavením Ukrajinců.
Prosím.
Dobře, děkuji.
Nemohu ani souhlasit s tím, že se ta daň zvýší dvojnásobně. V některých případech ano, v jiných případech ne, protože to souvisí s tím, jak je uplatňován v které obci ten koeficient. Ten příjem zůstane, obecní rozpočty to nijak nepoškodí, ale my budeme mít díky tomu více prostředků ve státním rozpočtu. To je taky potřeba říct.
Opravdu si myslíte, že tento návrh není asociální vůči našim slušným a pracujícím občanům, kdy většina z nich ještě své nemovitosti splácí a zároveň se musí vyrovnávat s vysokou inflací a s vysokými cenami energií a potravin?
Děkuji a prosím dalšího přihlášeného, a to je pan poslanec Oldřich Černý.
Děkuju za slovo, pane předsedající. Obracím se na vás, pane premiére, v souvislosti s vaší nedávnou cestou po Asii, kdy jste mimo jiné zavítal i do Indonésie. Ve svém prohlášení jste hovořil o dojednání spolupráce pro české firmy. Ale protože máte také odpovědnost za chod České republiky, zajímalo by mě, jestli jste jako premiér naší země také jednal i o té opačné spolupráci? Prohlédl jsem si tam i projekt výstavby nového hlavního města, které má být osmkrát větší než Praha. To je rok a dva měsíce. Vzhledem k tomu, jakou rychlostí pokračuje, se přímo nabízí otázka pomoci právě těch jejich odborníků, třeba ohledně dobudování komunikací České republiky. Mnoho let občané slyší pouze sliby v médiích, pak co se předělává, kdo kde co rozkradl, co už se promlčelo a podobně. Přitom se tady v reálu vše rozpadá pod rukama. Přesto v programovém prohlášení hovoříte o Česku jako o moderní zemi.
Děkuji a prosím pana premiéra o reakci.
A také ta cesta potom měla druhou část, která se týkala zemí střední Asie. Nepochybně ta cesta přinesla konkrétní výsledky pro Českou republiku a české firmy a jsem tomu rád. Čili jsou to země, které jsou zajímavé i pro zahraniční investory a zahraniční spolupráci. Současně je to prostor, který vytváří naprosto přirozeně určitou alternativu k Číně, a to jak z hlediska hospodářství, tak i z hlediska strategických surovin, nerostného bohatství a dalších věcí. Toho jsou si ty státy také vědomy a mají zájem se rozvíjet, mají zájem nejenom být dodavateli třeba nerostů nebo surovin, ale mají zájem využít toho svého bohatství, a to je třeba příklad Indonésie, i k tomu, aby mohly budovat také koncové projekty. To se podařilo. Otvírají se tu skutečně pro naše firmy velké možnosti, nejenom ten velmi úspěšný a dlouhodobě úspěšný - zvlášť tedy v posledních měsících - obranný průmysl, ale je tu perspektiva dobré spolupráce u našich firem, které se zabývají dopravní infrastrukturou, je zde perspektiva pro kosmický průmysl, v němž je Česká republika také silná, a jsou tu další oblasti, ve kterých spolupracovat určitě můžeme a máme. Pokud jde o nějaké poučení se z těchto zemí, po kterém voláte, to je vždycky velmi komplikované. Nechtěl bych srovnávat situaci jednotlivých států se situací České republiky, životní úrovně lidí, kvalitu infrastruktury - a infrastrukturou nemyslíme jenom dálnice, ale myslíme tím samozřejmě i všechno dalš, včetně sociálního, zdravotního, školského systému a všeho toho, co vytváří kvalitu života.
Jana celý jednací den - osobní důvody, Liška Petr celý jednací den - pracovní důvody, Major Martin celý jednací den - pracovní důvody, Navrátil Jiří celý jednací den - pracovní důvody, Nováková Ještě dorazily další omluvy: Maříková Karla se omlouvá od 11.10 do 12 z pracovních důvodů a Výborný Marek do 9.30 z pracovních důvodů. Dnešní jednání zahájíme bodem 136, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Na pořad jednání 65. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 12 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě deset odpovědí na písemné interpelace. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Ministryně obrany Jana Černochová odpověděla na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci ukvapených závěrů raketového zásahu na území Polské republiky. Přesuneme se k interpelaci další. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslankyně Jany Pastuchové ve věci chybějící bezpečnostní prověrky náměstků člena vlády na Ministerstvu zdravotnictví na stupeň důvěrné.
To neznamená, že jsou všichni takoví, a určitě nelze nikoho takto paušálně označovat, ale není moc těch, kteří vydělávají přes 200 000 korun ročně a současně studují. A pokud vydělávají takovéto částky, tak si určitě mohou dovolit platit z této vyšší částky daň. Ale všech ostatních studentů, včetně těch, kteří si třeba vydělají 15 000 měsíčně, se tato úprava žádným způsobem netýká.
Paní poslankyně má ještě doplňující dotaz.
Já jen poděkuji za odpověď. Pane premiére, jako od bývalého rektora a akademika jsem od vás opravdu čekala víc.
Kdybyste, paní poslankyně, řekla, co víc jste čekala, tak bych vám to určitě ještě doplnil, protože to téma je samozřejmě velmi široké. Jenom odstraňuje jednu nefunkční a svým způsobem i nespravedlivou daňovou výjimku, jakých je v našem daňovém systému dosud bohužel hodně.
Toto je hazardování s naší budoucností a ohrožuje naši schopnost udržovat krok s globálním vývojem a inovacemi. Z mého pohledu vláda, kterou vede bývalý vysokoškolský učitel, rektor mé alma mater, Masarykovy univerzity, by tomu měla rozumět. Tupé škrty na investicích do vědy a výzkumu nejsou skutečnou úsporou. Tímto jen ohrožujete naši schopnost konkurovat a přinášet inovace na mezinárodní úrovni. Ministryně pro vědu paní Langšádlová správně upozornila, že takové snížení je hazardem s budoucností Česka. Považuji za naprosto nepřijatelné vymlouvat se na to, že jde o úřednický návrh. Vláda má odpovědnost za správu veřejných financí a za nastavení priorit. Omezování investic do vědy a výzkumu je krátkozraké a má negativní dlouhodobé důsledky. Žádám tedy, pane premiére, abyste prosím vysvětlil, jakým způsobem vláda hodlá zajistit dostatečné financování vědy, výzkumu a inovací, jaké konkrétní opatření a investice plánuje vláda přijmout pro podporu vědeckého výzkumu, rozvoj technologií a posílení spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem. Děkuji za vaši pozornost a věřím ve vyčerpávající odpověď.
Jenom podotýkám, že už dnes nezvládneme žádnou další interpelaci na pana premiéra.
Já s vámi v jedné věci souhlasím. Vláda má odpovědnost za sestavování rozpočtu. Možná to někdy bylo tak, že už to bylo dopředu domluvené, když byl ministr financí předseda hnutí nebo když se domluvil s vámi, dali jste to do vlády a pak už to bylo hotové, ale my to tak nemáme. My dostaneme skutečně úřední materiál z Ministerstva financí a teď o něm bude vláda jednat a bude sestavovat rozpočet, který má všechny parametry, které rozpočet má mít, to znamená, je odborně podložený, ale současně obsahuje - a to není v rozporu - i politické priority, politické cíle a všechny záměry, které chce vláda realizovat, se musejí promítnout do tohoto rozpočtu. V jiných letech to tak nějak prošlo bez větší pozornosti veřejnosti a nakonec bylo důležité, jaký rozpočet byl schválen, a teprve v něm se projevují priority vlády. A ptáte se mě jako člověka, sama jste to řekla, bývalého rektora vaší alma mater a člověka z akademického prostředí, máme ve vládě víc lidí z akademického prostředí i se zkušeností z Masarykovy univerzity, ale to není důležité. A jak se to konkrétně projevuje? Velké meziroční navýšení. Kde se projevuje priorita vlády? V řečech? Ta se projevuje mimo jiné právě v tom, jak jsou sestaveny rozpočtové kapitoly.
Rád bych připomněl, že v koaliční smlouvě současné vlády je uvedeno, že věda a výzkum mají nezpochybnitelnou podporu. V programovém prohlášení se zavazuje, že se zvýší výdaje na výzkum, vývoj a inovace. K tomu ovšem nedošlo.
S další interpelací vystoupí paní poslankyně Lenka Knechtová, dále se připraví pan poslanec Igor Hendrych. Prosím.
Předkládám interpelaci - zrušení státní podpory penzijního spoření pro starobní důchodce. Vážený pane ministře, vláda ve středu schválila novelu, která vedle zavedení nových možností zajišťování na stáří a úpravy příspěvků počítá se zrušením státní podpory penzijního spoření u lidí, kterým byl přiznán starobní důchod. Ty tvrdí, že počet dotčených lidí bude ještě vyšší.